Ještě konstatuji, že pan poslanec Jiří Hájek ruší svojí omluvu a omlouvá se pan poslanec Hájek Martin ze zdravotních důvodů. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body, bodem číslo 59, sněmovní tisk 110 - zákon o střetu zájmů, prvé čtení, a bod číslo 25, sněmovní tisk 177 - zrušení evidence tržeb, první čtení. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, tedy body z bloku zákony v prvním čtení. Já se zeptám pánů poslanců, zda jim funguje hlasovací zařízení? Už to funguje? Ano, tak výborně. Dobrá. A nyní budeme jednat o návrzích poslanců na změnu schváleného pořadu 16. schůze. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se ve svém dnešním vystoupení musím vrátit ke středečnímu dění tady v Poslanecké sněmovně, protože se tu stalo něco, co prostě není možné jednoduše přejít jen mávnutím ruky. Musím říct, že zejména od stran, jejichž zástupci před volbami tak rádi mluvili o lepší politické kultuře a říkali si demokratická opozice, je to minimálně hodně pokrytecké. Není to poprvé, kdy koalice ukázala svou pravou tvář a silou válcuje opozici, a to z jediného důvodu, protože je opojena svou mocí, a v neposlední řadě i proto, že tu většinu tady prostě má. Jistě, těžko proti tomu něco namítat, je to vždy jen o přístupu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid.
Je to vaše volba, že preferujete způsob, kdy je opozice soustavně ignorována.
Takže jenom připravme se na to, co nás teď čeká. Bude další velká obstrukce, jejímž cílem je, aby tato Poslanecká sněmovna nemohla projednávat střet zájmů. Děkuji za pozornost.
Dobré dopoledne. Ano, jsme tady v situaci, která není jednoduchá, ale máme tady premiéra, který chodí pravidelně na interpelace. Možná jste si všimli, že ten premiér odpovídá i těm poslancům, na co se ho ptají, odpovídá jim věcně, slušně, neironizuje, neuráží. Tak prosím vás pěkně, když vystoupíte, tak řekněte: Takto jsme k tomu přistupovali my za nás, takto jsme se chovali, takto jsme komunikovali. Je 9 hodin ráno, šestý den ruské krize, začínají sněmovní interpelace. Interpelace ani nezačaly. Já chci, aby se za vládu komunikovalo, odpovídalo. Tak jenom prosím neříkejte, že vám bylo ubráno nějaké ústavní právo, že nemůžete interpelovat členy vlády, že nemůžete dělat kontrolní činnost opozice. Můžete, dělejte ji, posílejte interpelace i písemně, budeme na ně rádi odpovídat. Budu tady velmi rád odpovídat i v těch čtvrtečních odpoledních částech i v těch čtvrtečních dopoledních, ale je tady zjevný rozdíl v tom, že tady premiér chodí, členové vlády chodí, odpovídají kompetentně, věcně, bez urážek, bez ironie.
Nyní je přihlášen pan předseda Marek Výborný a připraví se pan předseda Jan Jakob.
Já myslím, že paměť máte dostatečně dlouhou na to, abyste si pamatovala, jakým způsobem skutečně vaše vláda, vláda Andreje Babiše, přistupovala k interpelacím, a to jak k těm písemným, tak k těm ústním. Ano, právo na interpelace je zakomponované v Ústavě a zároveň je také v jednacím řádu jasně napsáno, že interpelace probíhají ve čtvrtek, pokud je to jednací den dané schůze. Vzhledem k tomu, že tato schůze, která teď probíhá, byla ve středu přerušena do pátku, tak ve čtvrtek nebyl jednací den. A jak to s těmi interpelacemi bylo, tady popsal jak pan vicepremiér Jurečka, tak pan kolega Michálek. Je to velmi jednoduché. Vy jste mluvila o opojení mocí. Tak já nejsem opojen mocí, já cítím naprostou bezmoc z toho, jakým způsobem opozice přistupuje k jednání této Poslanecké sněmovny.
Díky nám je EET v důsledku covidu dva roky dobrovolné. A na závěr mi dovolte takové malé zamyšlení. A ta změna je v tom, že za sto dní vaší vlády jsme mohli interpelovat třikrát.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Josef Cogan.
Je to opravdu paradox, že opozice chce obstruovat zákon o střetu zájmů, zákon, který má přinést veřejnosti a všem větší možnost kontrolovat politiky, který má zvýšit transparentnost, otevřenost politiky, a opozice tento zákon bude obstruovat.
Musím si dovolit zareagovat na předsedu poslaneckého klubu TOP 09 na pana Jakoba, který tady řekl, že se mohou dávat i písemné interpelace. Mně volají všichni novináři a ptají se mě jako stínové ministryně, jestli bych se mohla k tomuto dokumentu vyjádřit, ale když tedy hovoříme o nějaké transparentnosti, otevřenosti a korektnosti, tak jsem přesvědčena o tom, že ten dokument by měl být veřejně dostupný, a dostupný není. Zároveň bych si dovolila ještě zareagovat na jednoho pana předsedu, a to na Jakuba Michálka z České pirátské strany. Mě velmi překvapilo jeho vystoupení, kdy on tady řekl, že my jsme něco slibovali, že bychom si měli vzpomenout na naše sliby. Tak já bych mu chtěla, prostřednictvím paní předsedající, říct - jejich sliby, co říkala Česká pirátská strana? Včera jsme tady měli mimořádnou schůzi například ke kauze Stanislava Polčáka. Já jsem si nevšimla, byť jsem vyzývala pan Jakuba Michálka nebo zástupce České pirátské strany, že by se k této kauze nějakým způsobem vyjádřili. Jsme proti kumulaci funkcí! To byl další slib a dneska víme, že pan ministr pro místní rozvoj je zároveň poslancem.
Taky se nám nelíbilo, že tady premiér byl málo, to je jasné. Taky jsme to kritizovali a chtěli jsme se premiéra ptát. Zase třeba v té opozici příště budete a zase si budete, musím říct v tomto případě, oprávněně stěžovat. A premiéra už jsme se nemohli zeptat měsíc, protože už tu nebyl ani předminule, ani minule tady nebyl, to znamená včera.
Od 12 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Oldřich Černý, dále je zde ještě omluva pana poslance Julia Špičáka na celý den z důvodu nemoci.
Tak buď má krátkou paměť, anebo tady lže, jiná varianta není, protože na tom grémiu jsme seděli všichni, i celé vedení Sněmovny. To je celé. Tak tady, prosím pěkně, opravdu, opravdu nelžete.
Děkuji, pane předsedo.
Já si myslím, že když některý dokument není schválen v nějakém režimu, že by měl být veřejný. A ještě, pane předsedo, já si myslím, že moje vystoupení opravdu bylo slušné a korektní. Já vás nehodnotím jako předsedu poslaneckého klubu, ani bych si to nedovolila, a udivuje mě, že hodnotíte mou osobu.
Nyní je přihlášen pan místopředseda Karel Havlíček a po něm bude následovat paní místopředsedkyně Richterová.
Budu ho citovat: "Mluvíme s novináři, komunikujeme s médii, chováme se jinak."
Děkuji vám za pozornost.
Děkuji a nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 pan Jan Jakob a připraví se pan předseda Tomio Okamura.
Hnutí SPD podporuje zákon o střetu zájmů a podporujeme také zrušení EET. Znovu říkám: daně se platit mají a my jako alternativu jsme prosazovali, prosadili a podporujeme paušální daň pro živnostníky. Naše stanovisko je od počátku jasné a nechte toho podsouvání nějakých lživých stanovisek ohledně SPD. My žádného mluvčího zdarma nepotřebujeme, ani bychom vás nezaměstnali, vy byste o to určitě ani neměl zájem, protože vaše kvality, co se týče mluvčího, by ani tomu neodpovídaly. To znamená, že tady motáte všechno dokola úplně zleva, zprava. Je to přesně tak. Proto my bychom rádi, aby se to tady rychle projednalo, aby se dostalo na ty zákony SPD, které vy vytrvale odmítáte. Za splnění zákonných podmínek, samozřejmě, to znamená buď odpracované roky, nebo invalidita. A my jsme na straně slušných občanů, chceme, aby se cítili bezpečně. Říkám to tady proto, abychom si to řekli vyváženě tady, co a jak, a nás se vaše půtky, vaší pětikoalice s hnutím ANO, vůbec netýkají. Jsou tady dvě opoziční strany. My tady prosazujeme demokracii, vy chcete vládu elit. To znamená, my bychom rádi, aby se na tyto zákony dostalo, a v neposlední řadě připomenu, že jste nám tady minulý týden zamítli náš zákon - nebo předminulý týden - náš zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Druhou věcí je, že ten, kdo tady hází klacky pod nohy občanům, co se týče dobrých zákonů, tak je to právě vaše vládní pětikoalice.
Než jí udělím slovo, přečtu omluvy. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Samozřejmě jsem nebyla ráda, že řada ministrů na interpelace téměř nechodila. Samozřejmě že mi vadilo, když pan premiér o interpelacích říkal, tehdejší pan premiér Babiš, že jsou zbytečné, že je to exhibování. Ale víte, co mi vadilo úplně nejvíc? Když náhodou tehdejší premiér Babiš přišel, když nás tady napadal a urážel ze své pozice premiéra této země. Takže když už náhodou dorazil, tak jsme si vyposlechli třeba - já osobně, v situaci, kdy jsme se domáhali pravdivých údajů o pandemii - že jsem skutečně nechutná. Nebo kolega z ODS, pan poslanec Blaha, si zase podle expremiéra Babiše měl nechat změřit IQ. Proč to říkám? Nebyla to žádná dohoda, prostě jste řekli, že to tak bude. Vás znervózňuje, že bude vidět na to, kdo skutečně vlastní mediální domy, kdo skutečně pobírá obrovské množství veřejných dotací. To by vystačilo na čtyři měsíční platy všech zdravotních sestřiček v republice. A ještě jedna věc. Kdybychom dotace pro Agrofert, kdybychom dotace do holdingu rozdělili třeba mezi učitele, zase by to bylo skoro 100 000 pro každého pedagoga a pedagožku v této zemi. Takže o to jde. Vy nechcete, aby se vidělo na tyhle peníze, vy nechcete, aby se vidělo na obrovský střet zájmů, ve kterém je předseda vašeho hnutí, a vy nechcete, aby se projednával zákon o střetu zájmů.
Prosím, máte slovo.
No, my bychom rádi. Já mám takovou složku Interpelace. Ale proč byla přerušena? Tady byl protinávrh. Ona nemusela být přerušena do pátku. Já je nedokážu ani vyvrátit, ani potvrdit, já jsem si skutečně statistiku nedělala. Vy říkáte, pane předsedo Výborný, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že cítíte bezmoc. Říkají, kdy se to změní, jak se to vyřeší, co se bude dít? Konečně první vlaštovka plošné pomoci, absolutně nedostatečná, absolutně nedostatečná!
Rád se s těmi lidmi seznámím, aby mi řekli: My budeme stávkovat, protože nevzniká Nejvyšší stavební úřad a my se chceme stát zaměstnanci státní správy. Takže vlastně tady létá různá argumentace. To se mi jeví jako dosti zvláštní postup. Prostě tady není retroaktivita, úřad má své číslo, formálně vznikl, nemá žádný rozpočet. Nejedná se o žádnou retroaktivitu, postupujeme stále směrem dopředu.
Chci říct dvě věci. Za prvé vím, že kolegové v Pardubickém kraji jezdí po obcích, a já jezdím. Je to logické, každý má trošičku jiný zájem. A druhá reakce. My jsme se tady tehdy dohodli i s vámi Piráty. Pamatuji si, vaši kolegové, tehdejší poslanci Ondra Polanský, Martin Jiránek, když jsme to diskutovali, říkali: My s vámi do toho půjdeme poslanecky, ale nechceme tam energetiku, my prostě nechceme pomáhat energetice.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Fialová, připraví se paní poslankyně Peštová. Tak, vaše dvě minuty.
Já jsem se mu snažila vysvětlit argumentačně, že to, co říká, tak není pravda, že v praxi to takhle není. Když říkám, že to je retroaktivita, je to retroaktivita, protože ten zákon nabyl účinnosti. Je rozložen a postupně nabývá přechoďákama účinnosti a tak dále. Problém je v tom, že vy jste přišli s novelou a říkáte, že chcete posunout účinnost, která už nabyla účinnosti. A když jsem řekla, že byla udělena výjimka, tak ano, byla udělena výjimka, protože jste neprošli tím, čím jsem si procházela já. A nebylo to jednoduché!
Následuje faktická poznámka pana předsedy Michálka.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se chtěl vyjádřit k tomu argumentu, že tady měníme něco, co vyhrálo cenu Zákon roku.
Slyšeli jsme zde již mnoho o tom, proč je velkou politickou i odbornou chybou odkládat účinnost části rekodifikace stavebního práva v České republice. Nápadně mi to připomíná příběh, který znají děti již na základní škole a který skončil zničením Kartága. Tak nyní nová vládní koalice, zdá se, za každým odstavcem má potřebu dodat: Ostatně soudím, že stavební zákon musí být zničen. Bohužel škoda, kterou tímto napácháme, bude mít velké následky a bude se velice těžko dle mého názoru napravovat. Dovolím si zde upozornit na několik z mého pohledu zásadních věcí. Opakovaně je zde tvrzeno, že není třeba dělat změny strukturální, ale že lze vše nahradit digitalizací. Digitalizace je sice nezbytný a důležitý nástroj, který ale nebude funkční bez skutečné změny. Přes datové schránky je možné si dokumentaci posílat. K digitalizaci stavebního procesu to má proto velmi daleko. Návrh na odložení části celku přinese dle mého názoru chaos, nejistotu a problémy. Na druhou stranu v tomto, co odkládáte, je nemálo věcí, které jsme jako republika měli povinnost přijmout a implementovat v rámci evropského práva. Z tohoto důvodu se domnívám, že vystavujete Českou republiku velmi vážnému riziku infringementu, tedy řízení o nesplnění povinností. Aby také nezapadlo, že zde budou kolegové z Evropské unie se ptát, co tady vlastně děláme. Správně dřívější opozice, dnešní koalice, říkala, jak důležitá materie tento zákon je. Tehdy i nyní chtějme k rozhodování analýzy, argumenty a čísla. Děkuji za vaši pozornost.
Další přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Peštová.
Ještě jednou dobrý den. Jak jsem říkala, jsem urputná, prostě jsem urputná a ty odpovědi budu chtít slyšet buď od pana ministra Šalomouna, prostřednictvím pana předsedajícího, a už vidím, že se vrátil i pan poslanec Haas, takže i třeba od něj prostřednictvím pana předsedajícího, že se zapojí do diskuse, a třeba mi to vysvětlíte. Nebo že se týká jen přechodných ustanovení zákona? Že je to sice retroaktivita, ale ve prospěch adresátů normy?
Vím, že tady probíhalo to jednání, kam jsme samozřejmě - už jsem to tady jednou avizovala - nebyli pozváni, ale když mi na to odpovíte, budu moc ráda. Děkuji mnohokrát.
Děkuji.
Děkuji za pochopení.
Děkuji mnohokrát za slovo, vážený pane předsedající. To jsou tři nejzákladnější organizace zastupující municipality v této zemi, ani jedna z těchto asociací nesouhlasila s novým stavebním zákonem. Nemluvím o tom převálcovat se na jednu nebo na druhou stranu, ale nalézt kompromis.
Já musím tady uvést jednu věc na pravou míru. Tak aby to bylo jasné a uvedeno na pravou míru.
Děkuji.
Děkuji za reakci panu kolegovi poslanci Haasovi i panu Výbornému. To bych jenom chtěla říct. A já jsem opravdu přesvědčena o tom - a už to opravdu, pane poslanče Výborný, prostřednictvím pana předsedajícího, uzavřeme - že bude velmi těžké i teď najít tu celospolečenskou shodu. Jsem o tom velmi přesvědčena.
Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Vy se můžete na jednotlivé legislativy dívat z různého pohledu. Je správným řešením seštelovat ty semafory, nebo ty semafory vypnout?
Omlouvám se.
Já se omlouvám. Jenom velmi rychle s faktickou poznámkou. Nový stavební zákon prošel v minulé Sněmovně 106 hlasy. Nebyli to jenom ti, co jste jmenoval, byli tam i nezařazení a samozřejmě část poslanců ČSSD. Tak prosím, nezpochybňujte tyto počty hlasů, protože to není úplně relevantní. No tak právě na to "včera bylo pozdě" reagujeme. Pojďme ten zákon pustit do života.
Nyní další faktická, vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a poté paní poslankyně Berenika Peštová.
No to mě nadzvedlo a přinutilo reagovat, pane ministře. Vy tady říkáte - bylo protlačeno, koaliční partner u toho nebyl. To za prvé. A potom, vy hrozně hezky mluvíte, jste dobrý rétor, uznávám, v tom vám vysekávám poklonu, a říkáte - jednat se všemi zúčastněnými, se všemi hráči a tak dále. Ale vždyť vy sám to neděláte. Máte informace o tom, co se děje na stavebních úřadech, jaký je chaos mezi těmi zaměstnanci? Už jsme si o tom dneska říkali, kdo komu píše, volá. Ti lidé jsou v nejistotě, oni nevědí, kde budou pracovat, jestli zůstanou na těch obcích, zaměstnanci stavebních úřadů na krajích to samé. Mám informace o tom, že uvažují o stávce, že opravdu zcela vážně to vidí jako ohromný problém. Ale to, že teď jste si naběhl, to, že s nimi nekomunikujete.
Doprovodný zákon je tedy platný a velká část jeho ustanovení i účinných. Při zvoleném věcném řešení a vzhledem ke složitosti takzvaného doprovodného zákona by ostatně ani nebylo možné jeho účinnost pouze částečně odložit. Konec citace. Když bych to shrnula, vlastně za toto byla minulá vláda hodně dehonestována, že neprobíhaly řádné legislativní procesy, byť osobně si myslím, že probíhaly řádně legislativní procesy, to znamená vnitřní připomínkový, mezirezortní, samozřejmě Legislativní rada vlády, předtím komise Legislativní rady vlády. A tento tisk toto všechno obešel a sám sobě si pan ministr udělil výjimku. V důvodové zprávě se dokonce píše, že cílíte na zrušení či částečné odložení vzniku Nejvyššího stavebního úřadu, a zejména krajských stavebních úřadů. Vaší povinností je ale naplňovat zákon a postupovat v souladu s ním. Jsme zákonodárci, a kdo první by měl dodržovat zákony než my, kteří je přijímáme? Takže nemůže tady být flagrantní porušování zákona. Jestliže zákon něco ukládá, tak se musí konat, takže měli jste už dělat. Za prvé zřídit Nejvyšší stavební úřad, za druhé vybrat předsedu Nejvyššího stavebního úřadu.